Od toho máme krajské, vrchní, nejvyšší soudy, aby nám případně sjednocovaly tu rozhodovací praxi. Rozhodovací praxi opravdu nesjednotím tím, že nám k tomu budou ať už akademici, nebo bába z ulice psát nějaká stanoviska a volat, že se mělo rozhodnout nějakým jiným způsobem. Já chápu, že i my i prezident republiky samozřejmě musíme poslechnout a respektovat rozhodnutí soudu. To je jasné, od toho tady soudy máme.
Rád bych do novely zákona navrhl některá doplnění, například v otázce možnosti odmítnout žádost, pokud žadatel informaci má k dispozici, i v případě zákona o svobodném přístupu k informacím. Doposud tuto možnost upravuje totiž pouze zákon o právo na informace o životním prostředí. Tato forma poskytování informací totiž znamená nejen poloviční lhůtu na vyřízení oproti lhůtě, která je zastupiteli garantována v zákonu o obcích, ale pro obce znamená rovněž složitější administrativu včetně povinnosti informaci zveřejnit. Své pozměňovací návrhy jsem již načetl do systému a jsem připraven je následně diskutovat jak ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak i s jednotlivými kolegy, kteří o tuto problematiku mají zájem. V letošním roce jsem se rovněž zúčastnil jednání pracovní skupiny k tomuto návrhu zákona, kde se o tomto návrhu jednalo mezi některými poslanci a zástupci Rekonstrukce státu. Na základě tohoto jednání by měl být ještě předložen komplexní pozměňovací návrh, který sleduje následující principy: za prvé, zakotvení přesnější definice povinných subjektů; za druhé, vylepšení ustanovení o zneužití práva na informace tak, aby samo nebylo zneužitelné; a za třetí, odstranění nebo úprava ustanovení, která omezují právo na informace. Tento komplexní pozměňovací návrh je v současné době ještě před finalizací, takže se předpokládá, že ještě dojde k určitým dílčím úpravám. A na závěr bych chtěl konstatovat, že jsem jednoznačně pro to, aby tento návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, mě tady tedy extrémně mrzí, že tento návrh zákona předkládá Poslanecké sněmovně pan ministr Zaorálek a nikoliv pan ministr Hamáček, který je jeho autorem. V čem je problém? Pak je s otazníkem, jestli by minimálně některé části této implementační novely neměly být začleněny také do tohoto tisku 633, protože už nic dalšího se nestihne. To jsou všechno věci, které si myslím, že správně nejsou. A pak jsou tam dva, řekněme, ústavní problémy, pro které navrhuji, aby byl přikázán ústavně-právnímu výboru. To samé je problém, na který jsme narazili a který jsem tady opakovaně říkal i na půdě Poslanecké sněmovny, zveřejňování některých dílčích soudních rozhodnutí, která vypadají jako konečná. A poslední problém, který se týká... pro který si myslím, že by mělo být přikázáno i ústavně-právnímu výboru, ten se týká zejména tedy kanceláří Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta republiky, ale do jisté míry i soudů. To je správně, pokud se týká výkonné moci. Není to správně, pokud se bavíme o jiných orgánech státní moci a moci zákonodárné, soudní, případně o Kanceláři prezidenta republiky.
Nemáte zájem. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Takže budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů, o 30 dnů na 30 dnů, který navrhl pan poslanec Sadovský. Vrhneme se na poslední bod programu dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Návrh Etického kodexu poslance
Dobrý den, pane předsedající. Já bych měl takový návrh.
Samozřejmě.
Z hlediska obecného etický kodex má pozitivní dopad na celou společnost prostřednictvím posílení vlády práva, jestliže dojde k určité kodifikaci toho, čemu se říká dobré chování, a především dodržování těchto pravidel, kdy jednání na základě vlastního uvážení bez zvnějšku nastavených limitů není přípustné. Posiluje se právní vědomí veřejnosti a zejména s ohledem na silné mediální pokrytí nás členů Poslanecké sněmovny a jejich výraznou viditelnost ve vztahu k veřejnosti může etický kodex zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny. Má dopad na vztah mezi členy Parlamentu navzájem. Položme si všichni otázku, jestli opravdu ta diskuze, která tu někdy probíhá, je opravdu ta, které se chcete účastnit, jestli byste třeba někdy nechtěli být raději na jiném místě, než sedět v tomto sále. Jak už jsem řekl, mnoho států, jako je Francie, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, už etický kodex dávno má přijatý. Maďarsko sice etický kodex nepřijalo, ale aspoň zavedlo školení týkající se etiky na půdě parlamentu. Etické kodexy jsou běžnou součástí ministerstev, Úřadu vlády, je to pozitivně vnímané tzv. soft law, což je i režim, ve kterém navrhuji tento etický kodex, kdy se o něm rozhodne usnesením Poslanecké sněmovny, nikoliv zákonným předpisem. Od května loňského roku platí etický kodex státních zástupců. Zdůrazňuje hodnoty, principy, které musí představitelé justice v širším slova smyslu ctít. Mezi hlavní principy patří nezávislost, zákonnost, nestrannost, odbornost či důvěryhodnost. Skupina 23 soudců pod vedením nynějšího předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho dokončila v červnu tohoto roku etický kodex justice, na kterém pracovali řadu měsíců. Kodex byl předán paní ministryni spravedlnosti při její návštěvě Nejvyššího soudu a poslal ho také předsedům všech soudů. Několik let existuje etický kodex zaměstnanců Poslanecké sněmovny a na výsledek této diskuze čeká i tento kodex, neboť bude využita navrhovaná etická komise. Zřejmě největší novum v této oblasti je právě ta etická komise, ale hlavními úkoly je etické poradenství vůči poslancům například ve formě konzultace při řešení etických dilemat, metodické vedení oblasti etiky v Poslanecké sněmovně a vzdělávání, osvěta zaměřené na etiku dovnitř i navenek Poslanecké sněmovny, například formou specializovaných školení, seminářů či konferencí. Na etickou komisi se může důvěrně obrátit poslanec či orgán Poslanecké sněmovny. Etická komise nemá žádné kontrolní ani rozhodovací pravomoci, ani pravomoc postihovat členy Poslanecké sněmovny. Skutečně by měla být pouze takovým průvodcem při nejasných situacích. Diskuze nějakou formou probíhá celé toto volební období. Tenkrát díky vetu některých poslaneckých klubů tento odkaz nebyl přijat. Etický kodex se vrátil do diskuze. Absolvovali jsme druhé, absolvovali jsme třetí diskuzní kolečko týkající se etického kodexu v rámci mé pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny k jednacímu řádu. Poslanecký klub STAN, pan poslanec Farský také napsal: Se záměrem projednání a schválení etického kodexu taktéž vyslovuji za poslanecký klub STAN souhlas a navrhuji doplnění.
Návrh nebyl přijat. Další hlasování bude o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Stálá komise pro Ústavu byla navržena. Kdo je proti? V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 20 dnů. Také s tímto návrhem se vyrovnáme hlasováním. Kdo je proti? Návrh na prodloužení lhůty jsme schválili. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Jedná se o doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Tento zákon už je jenom doprovodným, takže pokud bude přijat ten první, musíme se vypořádat i s tím druhým. Děkuji za pozornost.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Chvojka.
Navážu na paní ministryni. Já jenom zkonkretizuji do jakých, které zákony ten návrh mění.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám. Pan poslanec Marek Benda se hlásí do rozpravy z místa. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve opět rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je, aby ústavně-právní výbor byl výbor garanční. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. V rozpravě zazněl návrh na přikázání komisi pro Ústavu. Pokud nikdo nenamítá, tak myslím, že není potřeba, aby to pan poslanec Benda načítal znovu. Takový návrh není, takže budeme hlasovat o přikázání stálé komisi pro Ústavu. Návrh jsme komisi pro Ústavu přikázali. A poslední hlasování bude o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Důvod, proč se tedy předkládá tato novelizace, je ten, že vlastně ta praxe ukazuje některé problémy, které souvisí právě s tím poskytováním informací.
Myslím si, že je tam co zlepšovat. Bohužel ten návrh to úplně nepřináší. Bohužel to ministr vnitra těsně předtím, než to prošlo vládou, do jisté míry vykostil. Děkuji za pozornost.
Tak.
Vážené dámy, vážení pánové, v rámci té novely budeme určitě navrhovat rozšíření okruhu povinných subjektů. Je potřeba si říct, že jsou skutečně lidé, kteří zneužívají právo na informace, a připouštějí to i ty neziskovky protikorupční. Já když jsem pracoval na pražském magistrátu, tak tam některé případy byly také na hraně. Jsou to ale opravdu jednotky případů na celou Českou republiku. Není to tak, že by každý, kdo si požádá o informace nebo kdo si podá víc žádostí, automaticky měl spadat do tohoto režimu. Ten návrh zákona obsahuje některé problémy. Protože řekněme si to otevřeně, kdo je nad soudy v libovolné zemi? Jaký orgán je nad soudy v libovolné zemi na celém světě? A neexistuje nikdo, kdo by přezkoumával rozhodnutí soudu. A tudíž jediný mechanismus, který může zabránit tomu, aby justice se dostala do korupce, tak jako se to stalo třeba u našich kolegů na Slovensku nebo v balkánských státech, je veřejná kontrola. Ony rozhodují o individuálních životech, rozhodují dokonce o právních předpisech, které tady schválí parlament, takže je potřeba, aby to právo na informace i vůči soudům platilo. Ale z toho ještě nevyplývá, že by měla být vyloučena působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci práva na informace. Zákon o archivnictví. Pokud dojde k porušení zákona o archivnictví, bude o tom rozhodovat místně příslušný oblastní archiv, který spadá do moci výkonné. Není to tak, že by si rozhodovaly samy o sobě. Takže dostaneme se vždycky do té výkonné moci. Neplatí to, že by si to rozhodovaly samy o sobě a byly vyloučeny z obecních zákonů. Zákony musí platit pro všechny, musí platit i pro prezidenta republiky. Aby tam byla vyloučena jakákoliv kontrola. To je nezávislý úřad, který je vyčleněn svým způsobem z moci výkonné. Je obsazován specifickým způsobem, tak aby tam nebyla závislost na orgánech moci výkonné, zákonodárné. Takže je to svým způsobem nezávislý tribunál, byť ne na úrovni toho soudního typu, a je tam zaručena možnost bránit se proti jeho rozhodnutím ve správním soudnictví. Protože vymahatelnost práva si myslím, že je jedna z důležitých hodnot, kterou tady máme chránit.
Nyní na faktickou poznámku je přihlášen pan poslanec Marek Benda a dále v obecné rozpravě se připraví pan poslanec Stanislav Grospič.
To jsou padesátá léta minulého století. Tam jsme měli veřejnou občanskou kontrolu soudnictví vykonávanou prostřednictvím komunistické strany. To je to, co je důležité na možnosti veřejnosti seznamovat se s rozsudky. Ale jinak soudnictví je právě věcí, které nepodléhá veřejné občanské kontrole. A myslím, že dokonce nesouvisí ani úplně s tímhle zákonem. Ale je to věta, která mě vystrašila, která mě přinutila si vzít faktickou poznámku, kterou si jinak beru poměrně zřídka.
Tak nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jakub Michálek a připraví se dále na faktickou pan poslanec Milan Feranec.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl pana kolegu Bendu ujistit, že to skutečně není o tom, že by se nějaká paní domovnice zvedla a šla kontrolovat na Nejvyšší soud, jak tam rozhodují.
Je tam také ještě jedna oblast, která se upravuje, to je nový důvod pro neposkytnutí informací. Způsob, který nebudu rozebírat, to je pro vás, abyste to zvážili a posoudili. To je tedy k této novele. Věřím, že stojí za to ji upravit, a také doufám, že tady bude dostatek vůle a ochoty se na rozumné úpravě dohodnout.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Předkládaná novela reaguje na občasné případy šikanózních a kverulačních žádostí a zavádí možnost obrany povinných subjektů proti žádostem na informace. Vlastně tak tedy zapisujeme do zákona něco, co už fakticky v běžném procesu platí. Druhým opatřením je zavedení zálohy na úhradu nákladů. Předkladatel novely je přesvědčen, že stávající právní stav vykazuje určité deficity ve vztahu k povinným subjektům. Domnívá se, že povinné subjekty je záhodno chránit před zneužitím práva na informace ze strany občanů či občanské společnosti. Důvody pro odmítnutí žádosti musejí být v zákoně výslovně a určitě vymezeny. Jako zpravodaje mě již kontaktovaly nevládní organizace, které se tímto tématem zabývají. Zvláště bych zmínil pana Oldřicha Kužílka, který je spoluautorem původního návrhu celého zákona o svobodném přístupu k informacím a dnes je jednou z největších autorit v této oblasti. Pan Kužílek také předložený návrh zákona v mnohých bodech kritizuje. Lze předpokládat, že tyto argumenty budou důkladně probrány v dalších fázích legislativního procesu v obou komorách Parlamentu. Já vám děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen jako první pan poslanec Milan Pour, připraví se pan poslanec Marek Benda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh zákona rozhodně vítám zejména z toho důvodu, že jeho cílem je zavést do právního řádu mechanismy k ochraně povinných subjektů, nejčastěji se tedy jedná o obce, před zneužíváním práva na informace. Z jednání se zástupci obcí vím, že problém zneužití práva na informace ze strany žadatelů řadu obcí trápí a některé může i paralyzovat v jejich ostatní činnosti.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Zákony typu "obhajoba je součástí obžaloby" my naprosto odmítáme. Proto tento návrh nepodpoříme. My nechceme, aby zde vznikl prokurátorský stát. Jsme pro vládu práva a také demokracii. Prokuratura musí být součástí moci výkonné. Takže jak jsem řekla, podpoříme návrhy k přepracování i k zamítnutí. To považuji za naprosto absurdní, protože tady trávíme spoustu času a v podstatě se dozvíme, že to není ani dobře připraveno. Takže jak říkám, my tento návrh nepodpoříme.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Vážení poslanci, poslankyně, já jsem čekala, že to nebude jednoduché přijít s tímto zákonem a že bude chybět hlavně politická vůle. A o té tady mluvme. Nemluvme o tom, že zákon je neústavní, nemluvme o tom, že zákon je špatně zpracovaný. Mají ho jiné státy a jsme jedni z posledních, kdo ho tady nemá. Neklademe si ambice to dát úplně na všechno, to by se asi těžko zvládlo. Nelze třeba ten zákon rozšířit na veřejné zakázky, tam je to trestné, tady je to netrestné. Takže logicky uvažujte a prosím vás znovu, zamyslete se nad tím. A vládu práva dávají do souvislosti s tím, že Česká republika nebude dostávat dotace. A jinak Sněmovna je samozřejmě suverén, Sněmovna rozhodne.
Děkuji paní ministryni. To bylo závěrečné slovo. A máme tady některé návrhy, se kterými se v této chvíli máme vyrovnat hlasováním. Konkrétně tedy jeden. Zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ten předložil pan poslanec Marek Benda. Návrh na zamítnutí v rozpravě nezazněl. Ano, pan poslanec Grospič... Já v záznamech návrh na zamítnutí nemám. Pokud ho pan poslanec řekl, prosím, aby nás ještě o tom informoval, ať je to v pořádku i pro stenozáznam, kdyby byly nejasnosti. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami. A hlasujeme o vrácení návrhu k dopracování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Budeme tedy hlasovat o ústavně-právním výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 6, přihlášeno 83 poslanců, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.